Dává to prostor pro lidi typu povolání ředitel čehokoli. Uchazeči označení v prvním kole jako úspěšní a posléze nevybraní se můžou potom v tom případě maximálně tak soudit. Vzhledem k tomu, že v prvním kole se může nevybrat a nenastává tedy opakování prvního kola, je tento postup možné označit za porušení jedné z podmínek, kterou nám dala Evropská unie. Postup totiž lze označit zcela jasně za netransparentní. Pro představu uvedu příklad. Představte si, že hledáme místo náměstka pro vnitřní bezpečnost. Většina úspěšných uchazečů se začíná soudit, protože to je jediné, co mohou dělat. V druhém kole se přihlásí ředitel bezpečnostní agentury, která hlídá tři obchodní domy. Jeho práci lze obecně nazvat jako obor služby bezpečnost. Člen statutárního orgánu firmy zabývající se včelařstvím se potom může stát bez větších problémů náměstkem ministra zemědělství. Osobně si myslím a připojuji se s argumentem, že zásahy do státní služby by měla dělat vláda s důvěrou, s mandátem v Poslanecké sněmovně a s většinou v Poslanecké sněmovně. Nechť tedy tento návrh zákona je zamítnut a vláda, která má v Poslanecké sněmovně většinu, připraví návrh služebního zákona.
Děkuji panu poslanci Janu Bartoškovi. Pane předsedo, málem jste to nestihl. Máte slovo.
Dámy a pánové, já bych chtěl jenom zopakovat naše vystoupení, které tady zaznělo, pro ty, kteří tady nebyli, nebo pro ty, kteří sledují dnešní jednání Poslanecké sněmovny. Náš hlavní argument byl, že jsou zde důležitější zákony. Myslíme si, že nebyly vypořádány.
Děkuji panu poslanci Janu Bartošovi. Ještě pan poslanec Jaroslav Faltýnek se hlásí do rozpravy. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
A to byl ten hlavní argument, který tehdy bohužel většinově v té debatě zvítězil. A myslím si, že to bylo špatně, že tento argument zvítězil.
Pan poslanec Jan Bartošek se také ještě hlásí do rozpravy.
Samozřejmě, je potřeba, aby ve státní službě byli lidi, kteří jsou kompetentní, vzdělaní, aby byli motivovaní ve státní službě zůstat, aby měli možnost růstu. Já chápu, že dneska je v módě do úředníků kopat a říkat, že berou peníze za nic. Ale já si myslím, že my potřebujeme k tomu, aby stát mohl fungovat, kvalitní úředníky, dobře zaplacené a motivované k tomu, aby pracovali, ale souhlasím s vámi s tím, než se služební zákon otevře do té míry, aby do něj mohli vstupovat i lidi zvenku. Protože i to je motivační pro lidi pracující ve státní správě. To znamená, stát do nich investuje, stát je vzdělává, chce po nich zkoušky, chce po nich jazykové znalosti a poté na základě politické vůle se řekne: My vás nechcem. My si radši vezmem ty kamarády do tý státní správy. To znamená, máme rozdílný pohled na věc.
Nyní pan poslanec Jan Chvojka přihlášený do rozpravy.
Špačky a nedokouřené cigarety se povalují po zemi. Ale proč tam chybí ty popelníky, proč ty prostory nejsou nějak upraveny? A představme si, že se vytvoří kuřárny, o kterých zde byla řeč, které mimo jiné, a k tomu se ještě budu vyjadřovat, jsou velmi náročné z technického hlediska, protože pokud má být zamezeno průniku kouře do ostatních prostor, tak technicky to není vůbec jednoduché vytvořit. Ti lidé, kteří budou přímo pod tím ventilátorem, ti by nám poděkovali. Je to mnohem koncentrovanější. A také u nás, což je doloženo. Dále je tam myšlenka navrhovatelů, že nedošlo k poklesu mladistvých kuřáků. Takže v této věci prostě nemůžeme objektivně říct. No není to úplně pravda. Další, co navrhovatelé tvrdí. Nicméně zkusme se podívat na to, jestli ten zákaz od 30. května měl vůbec nějaký efekt ve zdravotnictví na zdraví lidu. To je o ochraně zdraví, to není na podporu podnikání.
Dobré odpoledne všem.
První je na pana kolegu Bláhu. Vždycky jsem říkal: je to úplný nesmysl, nezřizujte centrální registr, nenuťte ty obce. A byla to opravdu vláda, ve které seděl váš pan předseda, který si z vlády dopisoval s Rekonstrukcí státu a domlouval se s těmihle lobbisty. A druhá věc, poznámka k Pirátům. Už asi třetí vystoupení, které jsem tady zažil, které říká: zákony sepišme, jak chceme, my to stejně umíme obejít přes americké servery, skryté identity a další věci.
Protože se znám, tak nebudu říkat, že dnes už naposledy, ale já doufám, že to bude naposledy. My tady občas klasifikujeme obce - malá, velká. Co je to malá a velká obec? Skutečně v praxi to funguje úplně jinak. Některá obec má, například jako naše, kompletně vlastní a spravuje vodohospodářskou infrastrukturu za desítky nebo stovky milionů, a jsou velká města, která to privatizovala nebo to prostě pronajímají. A potom druhá věc jenom na vysvětlenou - uvolněný a neuvolněný. Vy pouze jste v jiném platovém režimu, ale ty pravomoci máte. Prostě neuvolněný a uvolněný starosta velkého nebo malého města, v podstatě on má ty pravomoci vymezeny zákonem a potom tak, jak si to domluví v radě a v zastupitelstvu.
Pan poslanec Feranec a po něm pan poslanec Profant.
Už to tady zaznělo. Při závěrečném hlasování podpořili všichni návrh zákona. Takže tehdy ta rizika zvážili a byl důležitější lex Babiš než nějací starostové. Lepší pozdě než vůbec!
Děkuji.
Vážený pane poslanče Bendo prostřednictvím pana předsedajícího, já si naopak myslím, že my musíme reflektovat technologickou realitu současné doby, a právě proto, že ji naše zákony a podzákonné normy velmi často ignorují, tak právě proto ty věci nefungují. Když jsou nějaké technické možnosti, tak nemůžeme říct, že je to špatně, ale musíme říct, jak se s tím vypořádáme.
Já bych se chtěl také prostřednictvím pana předsedajícího ohradit proti tomu, co říkal pan kolega Benda, ta invektiva na Rekonstrukci státu, že to je snad nějaká úzká skupinka lobbistů. Já se s nimi občas vídám, sleduji jejich aktivity. A oni konzultují ty věci i s občany a mají širokou občanskou podporu.
Prosím pana předsedu Bartoše, po něm pan poslanec Adamec a další dva.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vám tady chtěl říct jeden takový příběh z historie pirátské strany a Poslanecké sněmovny. Není nic takového jako dvě úrovně veřejnosti. Ne, já bych ji chtěl vidět na internetu. A jenom k tomu registru a k tomu vyžádání informací. Já jsem několikrát komunikoval s lidmi z médií, kteří dokonce byli v podstatě pod tlakem. Vy jste si v tom registru našli, že někdo má takovýhle příjem, použili jste to v článku, a to se nesmí, zaplatíte pokutu! Ten registr dává smysl. A to, že technický systém umožní udělat z něčeho kopii a vystavit ji na internet, není žádné porušení zákona. Já mám právo získávat a šířit informace a GDPR bych jako takové do toho vůbec netahal. Ta legislativa se týká úplně něčeho jiného.
Děkuji.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, nadzvedla mě poznámka o Rekonstrukci státu. Digitální pohled na věc já tedy rozhodně nesdílím. Jestli žijete ve virtuálním světě, tak si tam žijte a netahejte nás do toho, prostřednictvím pana předsedajícího. Ale Rekonstrukce státu, já si na ni vzpomínám. Když je tedy tak dobrá, když tedy to nejsou lobbisté, tak proč tedy jako hnutí nekandidují do Poslanecké sněmovny a nevykonávají ty mandáty napřímo? Asi ano, ale rozhodně to není etické! Já si myslím, že Rekonstrukce státu, to jméno by tady vůbec zaznívat nemělo! A kdyby nebylo Rekonstrukce státu, tak možná ani tento střetový zákon, nebo zákon o střetu zájmů neměl tuto původní podobu vládní, která tady prošla.
Ale přestat kouřit není jednoduché. Je to náročné. Kdo tomu jednou propadl, ví dobře, že to není jednoduché. Pokud se svobody týká, že jestli někdo pochybuje o tom, že Spojené státy nejsou svobodné, a přitom tam existuje takovýto zákaz kouření, kde si nezapálíte v parku, kdyby bylo co bylo, a ještě za to budete pokutováni, na to můžete vzít jed, tak prostě pak to je těžké. Stojí to za ty životy, které jsou uchráněny, a myslím si, že není důvodu, proč ji měnit, i když já bych ji změnil spíš opačným směrem.
Neříkám zrušit. My říkáme upravit tak, aby byl vyvážený. Dovolte mi v této souvislosti poděkovat poslanci Markovi Bendovi, který tu novelu připravil, a celá řada z nás může být díky tomu spolunavrhovateli tohoto zákona. Ale k tomu se samozřejmě ještě dostanu. Vidím to v Německu, vidím to jak tady v sousedním Sasku, vidím to i v dalších místech v Německu, tuhle jsem byl v jednom hotelu u Berlína, bylo to tam také tak. Také samozřejmě souhlasím úplně logicky s tím a navrhujeme to, aby malé hospody a bary, kde plocha pro zákazníky nepřevyšuje 80 metrů čtverečních a nepodává se jídlo, aby tam byla možnost kouřit. Takže to není tak, jak je tady řečeno, není to tak jednoznačné. Takže možná tu rovnováhu mezi tím, aby bylo spokojeno co největší množství občanů, budeme hledat ještě znovu a znovu, než se to úplně doladí.
Prvního tady mám pana poslance Holíka.
Tak já vám řeknu, že mě vůbec nezajímá, co máte na účtech. Vůbec mě nezajímá, jaký máte majetek. Zajímá to většinou někoho úplně jiného. Kdo nebyl v Blesku, jako by nebyl. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Pan poslanec Čižinský, potom pan předseda Stanjura a celá řada dalších.
Je to ochrana i toho člověka.
Děkuji. Děkuji. Pan poslanec Kupka a po něm pan poslanec Benešík.
Už jenom z téhle debaty jsme se dozvěděli, že Česká republika je soubor malých Palerm.
Děkuji. Pan poslanec Benešík a po něm pan poslanec Kolovratník.
KDU-ČSL podpoří takové změny, které zachovají kontrolu, ale pokud možno eliminují šmírování. O to nám jde. Kontrola ano, šmírování ne. Jsou to velmi kvalitní lidé, kteří nemají důvod a ani morálku na to, aby cokoli ukradli, ale prostě toto se jim nelíbí. A opravdu ten komunál, kde je to ve velké míře o altruismu, o dobrovolnosti, může přijít o velmi kvalitní lidi. A bohužel ty náznaky, ty signály od těchto lidí jsou velmi silné. Proto se snažíme zachovat kontrolu a zamezit šmírování.
Děkuji.
Teď asi možná trochu přileju oleje do ohně, ale udělám to s plným vědomím toho, co činím. S Ondrou Benešíkem souhlasím. To je věcné a to bylo řečeno správně.
Děkuji.
To je pravda. Jenže my tady musíme také vzít v potaz určitý test proporcionality. Jinými slovy tenhle ten způsob je neefektivní. A poslední poznámka. To je také úhel pohledu.
Já vám přivedu na tiskovku 50 lidí, kteří vám řeknou, že tady ten zákon je úplně nesmysl. Takže vy si tam přivedete 10 lékařů a jste světoví. A ty vaše argumentace, ty průzkumy, co tady uvádíte, jsou naprosto vylhané, protože tam nikde není zvýrazněno nebo nějak zvěrohodněno, že jste se ptali těch lidí na to, jestli souhlasí s tím. My mrzneme venku. Takže tohle je moje argumentace. Je to naprostý nesmysl a je to popírání svobody podnikání a svobody volby každého normálního občana.
Tímto zahajuji hlasování. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Návrh na vyřazení zbývajících bodů byl přijat.
Pane zpravodaji, můžeme hlasovat po jednotlivých bodech, tak jak byla schválena procedura. Protože je pohyb ve sněmovně, já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Můžeme tedy začít, pane zpravodaji.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Jako první budeme hlasovat pozměňovací návrh A jako celek.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Návrh nebyl přijat. Děkuji vám. Ani tento návrh nebyl přijat. Budeme pokračovat, pane zpravodaji. Zahájil jsem hlasování číslo 133 a ptám se, kdo je pro? Z přítomných 161 poslance pro 154, proti nikdo. Návrh byl přijat.
Prvním bodem je možnost, tak jak bylo původně schváleno v návrhu zákona, který neprošel Poslaneckou sněmovnou, zřídit oddělený prostor v rámci restauračního zařízení, zřídit oddělený prostor, který bude jednoznačně stavebně vymezen a omezen, nebude do něj vstup osobám mladším 18 let, nebude tam vstupovat obsluha, ale osoba, která má zájem, ať už si tam jít zakouřit, nebo si tam jenom jít sednout do toho příjemného tabákového dýmu, když by měla takovou vůli, si tam může sama vnést nápoj nebo pokrm. A takový prostor by mohly restaurace zřizovat. Samozřejmě to nebude žádná povinnost. Nikdo nebude muset prosím vůbec nic. Absolutně jeho právo. Není naším cílem odnaučovat kuřáky nebo obtěžovat kuřáky. To byla základní teze a této teze se snažíme také držet. Předpokládám, že nikdo s malými dětmi nechodí do hospody na pivo. Předpokládám, že pokud chodí do hospody, chodí tam právě na jídlo. Přesně opačný. A jediné, co je, že jsme vystavili, ano, tady je bezvadné, kouří se na ulicích. To pokládáme za velmi nešťastné. Proto jsme chtěli tyto změny. A poslední změna, kterou navrhujeme, je vypuštění ustanovení, že majitel nebo provozovatel, nebo dokonce i obsluha v restauračním zařízení nesmí nalít alkoholický nápoj osobě, o které se dá důvodně předpokládat, že bude posléze vykonávat činnost, která by mohla ohrozit zdraví nebo majetek jiných osob. Pokládáme to za naprosto nesmyslné, diskriminační ustanovení, které zaprvé klade na provozovatele restauračního, ale nejenom restauračního zařízení samozřejmě, klade požadavky, které není stát oprávněn přenášet z jedné osoby na druhou. Navíc je to samozřejmě nesmírně obtížně prokazatelné. Pak už je to opravdu naprosto nerozhodnutelné pro toho, kdo podává. Takže tolik jenom stručně k odůvodnění návrhu zákona. To si nechám až na obecnou rozpravu.
A nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Rostislav Vyzula. Prosím, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedající. Říká se, že dobří holubi se vracejí. Dovolte mi tedy zpravodajskou zprávu. Slyšeli jste v podstatě ve všech čtyřech bodech podrobně, čeho se tento návrh týká. Předně bych chtěl říct, že... teď navrhovatel říkal, že údajně nedošlo ke kýženému pozitivnímu efektu stávajícího zákazu kouření tabákových výrobků. Dovolte mi, abych to postupně rozporoval. Víme dobře, že zákon byl přijatý 30. května minulého roku.
Vzácně se zde tedy shoduji právě s vládním stanoviskem. A samozřejmě v tomto případě navrhuji tento tisk přiřadit jako garančnímu výboru pro sociální politiku.
Otevírám rozpravu. Děkuji paní poslankyni Lence Dražilové a ptám se, kdo dál do rozpravy, protože žádnou jinou písemnou přihlášku nemám. Pokud se nikdo nehlásí do rozpravy, tak rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova - ano, pane senátore. Prosím, máte slovo.
O účelovosti nikde není řeč. A pokud oni toto nedoloží nad rámec zákona, tak jim ten příspěvek přiznán prostě není. A o to jde. Náš názor je takový, že by se ten rozdíl dělat prostě neměl. Děkuji.
Já jsem to v té řeči bohužel asi přeslechla.
Budeme tedy rozhodovat o návrhu na zamítnutí.